Schválili jsme zkrácené jednání. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Ale mám za to, že parametrů doznává v tuto chvíli, v těchto týdnech celá naše společnost a že skutečně toto není otázka, která by se vyhýbala ostatním sférám, o kterých tady dnes jednáte a ještě jednat v následujících týdnech budete. Ale reaguje na tu situaci, kdy máte 8. dubna za chvíli. A 8. dubna měly začít písemné části maturitních zkoušek. To znamená, snažili jsme se, aby co nejrychleji po znovuotevření škol mohla proběhnout jednotná přijímací zkouška s tím, že její obsah a forma se žádným způsobem nemění a odpovídají rámcovému programu pro základní vzdělávání. Co se týká původního návrhu, tak jsme navrhovali kvůli zkrácení času, aby vyhodnocení didaktických testů proběhlo přímo na školách jednotlivými učiteli s tím, že poskytneme školám didaktický klíč. Častým dotazem také bylo, proč se nepoužil, nebo proč není tento nouzový mechanismus propsán do jednotné přijímací zkoušky. Zase. Tedy ve finále by to mohlo skončit paradoxní situací, že bychom se dostali k tomu, že by o tom rozhodoval los.
A není to tedy jen oblast hospodářství, potažmo zdravotnictví, ale je to vlastně jistým způsobem i kulturní dědictví. A současná opatření však mohou být pro celý tento sektor naprosto likvidační. Přitom se nabízí otázka, zda nevyužít kapacity českého lázeňství právě pro boj s koronavirem. Po skončení této krize lze například navýšit prostřednictvím zdravotních pojišťoven a jejich pojistných plánů možnost čerpat křížkové lázně pro české pacienty anebo vytvořit fond na lázeňské pobyty pro všechny, kteří byli během této epidemie v první linii a nasazovali své zdraví a své životy - od hasičů, zdravotníků, policistů, vojáků a dalších. Ti všichni by měli mít možnost si odpočinout od stresu, který nyní zažívají. Samotné usnesení tedy zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby
Děkuji. A nyní prosím pana poslance Munzara, který je také přihlášen v podrobné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Když jsem si začal číst to odůvodnění, které je velice stručné, tak jsem zajásal, že vláda ustupuje od prodeje těchto strategických zásob. - Je to velmi logické. Myslím si, že není čas na plýtvání, a pokud by český stát měl prodat své rezervy s nějakou ztrátou, výraznou ztrátou oproti době, kdy tyto kovy nakoupil, tak by to nebylo rozumné rozhodnutí. Takže já vás poprosím o to skutečně, paní ministryně, abyste to dobře zvážili, případný prodej těchto kovů.
Děkuji a nyní v podrobné rozpravě pan poslanec Kalousek, připraví se pan poslanec Skopeček.
Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych při této příležitosti ještě krátce zareagoval na řeč paní ministryně, kdy jsem se musel smutně pousmát. Tak to už bude pozdě, to všichni víme. Kdybychom opravdu chtěli šetřit, tak to má smysl hned. Pokud se začneme o úsporách bavit v červnu, tak do konce roku už bude mnohem méně času. To je prostě výmluva, která snad není důstojná Poslanecké sněmovny. Takže vzhledem k tomu, co bylo slibováno a jak se vláda doopravdy v rozpočtu a v hospodářské politice chovala, je poměrně velmi smutné, že teď veškeré výdaje, které jsou vyvolány čínským virem, tak si na ně na všechny musíme půjčit.
Děkuji pěkně. Myslím si, že to je třeba, že ve chvíli, kdy skutečně čeká ekonomika a potřebuje fiskální impuls, který bude znamenat zadlužení České republiky, tak bychom měli hledat i úspory. Bohužel nemáme polštáře, o kterých paní ministryně stále mluví. Možná by mohla upřesnit jaké. Jeden polštář, například tzv. peníze na privatizačním účtu po transformaci Fondu národního majetku, jsme rozpustili v letošním rozpočtu na běžné výdaje, takže tam byly určitě miliardy, které by nám dneska pomohly. Nemuseli bychom třeba poté vyzývat Českou národní banku, ať skupuje státní dluhopisy, protože jsme na tom tak špatně, že to pravděpodobně trh nezvládne. To je vizitka zdravých veřejných financí této vlády. Pojďme s tím alespoň takto dílčím způsobem něco udělat.
Vážený pane předsedající, už dobrý večer.
Proto by pro nás bylo přijatelné, kdyby se lhůta odložení EET prodloužila aspoň na jeden rok, a proto také podpoříme návrhy, které předkládají opoziční strany, ať už je to odložení o jeden rok, či o více měsíců, než jsou ony zmíněné tři.
Ptám se, jestli ještě někdo do rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji.
Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo, já nevím, jestli vůbec si uvědomujete, v jaké jsme situaci. Máme tady krizi takovou, která způsobila, že terciární sektor ekonomiky, to znamená sektor služeb, je totálně v troskách. Je tady oblast cestovního ruchu a na to navázané služby neexistují. Odklad EET o tři měsíce v podstatě neznamená vůbec nic. Děkuji vám za podporu.
Chci říct, že podpoříme i tu variantu, kterou před chvílí načetl pan poslanec Hrnčíř, těch 18 měsíců. Uvědomme si, jak ukrutně krátkou dobu jsme dostali na to, abychom ty návrhy přečetli, promysleli, případně zpracovali pozměňovací návrhy. Myslím si, že ani ta mimořádná doba vlastně neomlouvá vládu, že tak nestandardně a pozdě nám to poslala. Je to díky tomu, že jsme měli, všechny poslanecké kluby, možná mimo vládních, dostatek času se s tím seznámit, poradit se s odborníky, promyslet pozměňovací návrhy, napsat je, ať jsou legislativně správně, a podat do systému. Poslední poznámka k té debatě - o ty tři měsíce. Za nás, za opozici, já bych řekl jako celek: rozumné to prostě není!
Díky moc.
Ptám se paní ministryně na závěrečné slovo. Ne. Paní zpravodajka? Rozhodneme v hlasování číslo 14 o přerušení po druhém čtení. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Budeme pokračovat bodem číslo Nikoho nevidím, rozpravu končím. Kdo je proti? Přistoupíme tedy k projednávání, protože usnesení bylo schváleno. Prosím, aby se ujal slova.
Zároveň krátce zmíním - pozměňovací návrh, který jsem avizoval k insolvencím, nakonec předkládat nebudu.
Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedající, já taktéž krátce se zde přihlásím ke třem pozměňovacím návrhům, které jsem spolupodepsal s paní poslankyní Olgou Richterovou. Je to v podstatně dvouvariantní návrh, kde se střídají rodiče, a reflektuje i tu možnost schválení pozměňovacího návrhu, který představil kolega Kolářík. A třetí pozměňovací návrh.
Připraví se pan poslanec Marian Jurečka, poté pan Jan Bauer. Máte slovo, paní poslankyně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych představila krátce pozměňovací návrh hnutí SPD k vládnímu návrhu zákona, který tady právě probíráme, jenž má číslo sněmovního dokumentu 4592 a ke kterému se tímto přihlašuji. Důvodem pro předložení návrhu je právě mimořádnost a neodhadnutelná dlouhodobost stavu, který nyní prožíváme, a snaha o zmínění jeho ekonomických a sociálních dopadů na rodiny, které i tak budou enormní. A nejedná se jen o komplikace ekonomické. Jednak jde o to, že mnozí rodiče jsou nyní nuceni na dlouhou dobu opustit za účelem péče o děti svá společensky mimořádně potřebná zaměstnání, ať už to jsou lékaři, zdravotní sestry, záchranáři, příslušníci bezpečnostních sborů nebo pracovníci obchodu a služeb a mnoho dalších povolání. Moc vám děkuji za zvážení a vaši podporu.
Já jsem byl upozorněn, že nezazněl na mikrofon.
Děkuji.
Děkuji. Pro mě argument, že Ministerstvo obrany s tím nesouhlasí, není úplně argumentem relevantním, já jsem tady od toho, abych umožnil hájit zájem především rodičů. K návrhu 4594 se nehlásím, protože paní ministryně na výboru dopoledne, nebo ráno k němu říkala určité konkrétní faktické výhrady.
Nyní pan poslance Jan Bauer, připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová. Děkuji.
Děkuji za slovo.
Pan kolega Jurečka ještě doplní své vystoupení.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.
Nyní budeme hlasovat A2 a A3 společně.
Děkuji. Děkuji. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Děkuji. Stanovisko výboru nedoporučující.
Děkuji. Prosím další návrh. Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Návrh také nebyl přijat. Prosím další návrh.
Nesouhlasné.
Děkuji. Stanovisko ministerstva? Prosím další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Návrh nebyl přijat.
Bez vyjádření.
Děkuji. Kdo je proti?
Děkuji. A nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu.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
Návrh byl přijat. Kdo je proti? Za klub jste určen s přednostním právem, takže potom pan poslanec Skopeček.
Vážený pane předsedající, paní ministryně, paní a pánové, já budu stručný. To všechno je podle mého soudu ke zvážení. A mluvil jsem o tom minimálně od září minulého roku, když se připravoval státní rozpočet, že některé věci ve zdravotnictví by měly ve státních hmotných rezervách fungovat jinak, než se ukázalo letos v únoru.
Děkuji za slovo. - To znamená, je možné rozhodnout o tom, že se upustí od celé obecné rozpravy, je možné rozhodnout o omezení řečnické doby až na pět minut, ale nemyslím si, že je možné v souladu se zákonem omezit právo poslance vůbec vystoupit. Takže já si myslím, že došlo k pochybení v tom, že jsem nedostal slovo s přednostním právem, když jsem se přihlásil předtím, než se o tom procedurálně hlasovalo. Myslím si, že ta část ustanovení, která se odhlasovala, která zabraňuje vystoupení, je nelegální, ale nijak to nechci zpochybňovat a zdržovat tady. A za nás k tomuhle návrhu bude mluvit pověřený řečník poslaneckého klubu Mikuláš Ferjenčík.
Nyní pan poslanec Marian Jurečka...
Já to jenom uzavřu. Já naprosto souhlasím s tím, že tato dohoda byla na grémiu, ale byla to dohoda politická na úrovni politické kultury.
Tento precedens už byl vytvořen v roce 2002 při povodních a zneužit nebyl nikdy zatím.
Dnes to trošku musím parafrázovat. Takže to je dobré, že se došlo k tomuto poznání. Takže prosím pěkně, toto veďme v potaz. A pak jednu praktickou věc.
Nyní v rozpravě pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.
Takže toho si vážím. Myslím si, že ten návrh se dá ještě o něco vylepšit. A já kromě tohoto pozměňovacího návrhu navrhnu ještě jednu věc, a to úplné zrušení třetí a čtvrté vlny. Na tom ten zákon nemůže nic změnit. A ve chvíli, kdy transakce probíhají jeden na jednoho, tak není, jak to kontrolovat. A prosím vás, abyste to ještě jednou zvážili, jestli skutečně stojí za to těch x set tisíc živnostníků vystavit té zbytečné byrokracii navíc. Děkuji za slovo, pane předsedající. Z toho důvodu za mě zásadní parametry jsou ty, co nově vládě ten návrh umožňuje. Já předkládám jeden pozměňovací návrh, a to návrh, který se snaží upřít pozornost vlády na oblast, na kterou podle mě trochu pozapomíná, a to jsou ty nejohroženější skupiny, skupiny, které jsou nejvíce ohrožené touto krizí. Tak tohle je jedna velká skupina. Těch skupin je celá řada a zatím jsme ještě neslyšeli o vládních opatřeních, která by směřovala nějakou cílenou pomoc těmto skupinám. Tady si myslím, že je potřeba zaměřit pozornost, ještě posílit ty finance, protože v důsledku toho v dlouhém horizontu ušetříme peníze.
Tak prosím, máte pět minut.
Omlouvám se. Děkuji za slovo. Jenom několik poznámek. Nejprve k příjmům - jsou podle mého názoru odhadnuty velmi optimisticky. Druhá poznámka se týká úspory stávajících výdajů, který je ve schváleném návrhu rozpočtu. Přiznám se... Předpokládal jsem, že alespoň bude vyhlášený okamžitý stop-stav na přijímání státních zaměstnanců. Předpokládal jsem prostě něco. Jich se žádná krize netýká, tam k žádným úsporám nedochází. A to si myslím, že je prostě velmi špatně, že to je nefér. Takže můžeme konstatovat jako demonstraci velmi špatných priorit, že vláda je ochotna na Ministerstvu obrany, na obraně státu šetřit dvakrát tolik, než je ochotna šetřit na slevách na jízdném, které nechce zrušit. Promiňte, to je zvrácená priorita! Poslední poznámka se týká poměrně velkého zklamání z toho, že v rozpočtu není ani jedna jediná koruna na přímou kompenzaci těm živnostníkům, kterým jsme ze dne na den zakázali produkovat. Každý má dneska problém s odbytem. My ti to prostě zakazujeme! A současně v tom rozpočtu není jedna jediná koruna, kterou bychom tento náš vlastní zákaz kompenzovali. V porovnání s tím, jak velkorysá je podpora ke kurzarbeitu velkým firmám, tak mně to rovněž přijde velmi nefér. Nekritizuji podporu velkým firmám. Kritizuji, že živnostníci jsou za touto podporou o několik řádů, a přijde mi to rovněž nefér. Avizuji tedy dva pozměňovací návrhy.
A připraví se tedy pan poslanec Jan Bartošek.
Otevírám tedy další bod, což je třetí bod, kterým je Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Není tomu tak. Nezaznamenal jsem, že by byly nějaké návrhy na zamítnutí či pozměňovací legislativně technické návrhy. Takže nyní prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Procedura hlasování je poměrně jednoduchá. Během druhého čtení byly podány dva pozměňující návrhy. A po schválení zákona tady máme ještě doprovodné usnesení.
Dobře. Takže pořadí je tedy návrh A, návrh B, zákon jako celek a pak případně doprovodné usnesení. Nevypadá, že by tomu bylo tak. Takže já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 57 bylo přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 97, proti nikdo. Prosím pana zpravodaje, aby uváděl jednotlivé návrhy, případně krátce shrnul, čeho se týkají. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji. Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Děkuji. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona tedy byl vysloven souhlas.